Byly to pouze dvě politické strany, ve kterých jsem tehdy cítil oporu. Byla to moje KDU-ČSL, tedy křesťanská demokracie, a také ODS. Toto je třeba říci. Ale musím také spravedlivě říci, že to byli i někteří především senátoři ČSSD, takže tato věc je mnohem složitější, než jak by ji chtěl někdo vidět. A právě proto si myslím, že mám jisté právo - protože jsem také trávil jistý čas s příslušníky Státní bezpečnosti, kteří na mě mířili samopalem a pistolí, a vím, že bylo možné čas také prožít příjemněji než takto -, mám, myslím si, právě na základě této zkušenosti právo se k těmto věcem vyjadřovat. A myslím si, že určitý nadhled a dávání určité šance k obrácení, jak jsem tady o tom hovořil, je důležité. Tyto křečovité výkřiky nejsou nic jiného než pouhý předvolební boj! A znovu to opakuji! My se k ní hlásíme a dokázali jsme, že jsme schopni se z vlastních chyb poučit. Nepotřebujeme se křečovitě vymezovat, vykřikovat, nebo někým opovrhovat! Je třeba si dávat šanci. A ten, k jehož odkazu se hlásíme, Ježíš z Nazaretu, řekl: "Kdo jsi bez viny, hoď první kamenem." Takže prosím ty, kteří nejvíce křičí, aby ty kameny zvedli.
Pan poslanec Šincl?
Poslední hlasování před hlasováním o zákonu jako o celku by bylo hlasování o celém bodu
Ano, dvakrát doporučení. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.
Chtěl bych vám všem poděkovat, protože to, že jsme přijali tento zákon jednomyslnou shodou všech poslaneckých klubů, považuji za obrovský úspěch.
Pane předsedo, vážená vládo, paní a pánové, tak jsme si to hezky pochválili, jak jsme si to spolu hezky upravili tady - teď myslím jednací řád, aby bylo úplně jasno. Ale uplynulé dny a týdny nám docela silně dávaly vědět, že ať máme sebegeniálnější jednací řád, je nám naprosto k ničemu, když pravidla, která z něho vyplývají, řekněme, nebudeme respektovat, nebo budeme respektovat jen ta, která se nám momentálně hodí. A protože jsme tak všichni jednomyslně si tady přijali změnu těch pravidel a mluvíme o tom, že se zefektivní jednání Poslanecké sněmovny, tak já bych chtěl ohřát tu svoji polívčičku, kterou tady v té souvislosti neustále připomínám. Máme skutečně příležitost k tomu, abych nemusel neustále opakovat - ostatně soudím, že pravidla musí být dodržována.
Tento návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Karel Šidlo.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych velice ve stručnosti představil ve druhém čtení návrh zákona, který jsme Poslanecké sněmovně připravili k předložení. Snažili jsme se jít pouze mírnou úpravou. Je pravda, že po prvním čtení proběhlo poměrně dlouhé období projednávání a diskuse nad obsahem našeho návrhu zákona a přidala se k tomu samozřejmě i gestorská ministerstva.
Takže tolik jenom jsem chtěl k této problematice. Jsou tam dva nebo jeden pozměňovací návrh, který se opravdu týká jenom legislativně technické úpravy a samozřejmě také změny účinnosti, protože se předpokládalo, že stihneme schválit tuto novelu do toho data 2. září. My tady máme dva poslance Babiše - Babiše Miloše a Babiše Andreje. To znamená v případě, že budete používat jakýkoliv dehonestující výrok, prosím vás, rozlišujte, jestli se jedná o Babiše Miloše, nebo Babiše Andreje.
Mám zde faktickou poznámku pana předsedy Kalouska.
Prostřednictvím pana předsedajícího - ano, máte pravdu, pane poslanče Hájku. Budu si dávat pozor na rozlišení, měl jsem samozřejmě na mysli Babiše Andreje.
Máte slovo, pane ministře. Já vám děkuji. Než přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích, tak jsem obdržel požadavek na odhlášení, takže já vás nejdřív všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili opětovně do systému.
Návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, jak tady sdělil pan ministr.
Dobře, takže postupně. Námitku nevidím, v tom případě to považuji za schválené. Je to hlasování číslo 268, přítomných poslanců je 132, pro tento návrh bylo 131 poslanců. Návrh byl přijat. O všech návrzích tedy bylo hlasováno a přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. Kdo je pro, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Přistoupíme k dalšímu bodu, který budeme projednávat. V tento moment otevírám rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Benda.
Je samozřejmě na vašem rozhodnutí, který z těchto návrhů podpoříte a jestli nějaký takový návrh podpoříte.
Děkuji.
Moc bych si přál, dámy a pánové, abych teď promluvil zbytečně, protože jeden z těch dvou pozměňovacích návrhů bude přijat.
V tento moment neregistruji nikoho s přihláškou do rozpravy ani s faktickou poznámkou.
A jaká byla skutečnost? To je příklad, jak se to stalo. A tento návrh zavádí druhou takovou možnost. Pokud by to prošlo, tak ostatní návrhy jsou pak nehlasovatelné. Druhý můj návrh. Ale tento návrh je bohužel zvýhodňuje.
To znamená, že přerušení je usnesení, o kterém bychom měli hlasovat hned. To byl procedurální návrh ze strany pana předsedy klubu ODS. Hlasujeme o tom, že Sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu do doby zpracování stanoviska Parlamentním institutem k nálezu Ústavního soudu číslo, které jste uváděl.
Děkuji.
Rozumím. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat.
Děkuji za slovo. To nezpochybňuji, to by asi tak mělo být. Příspěvek je nemravný a já vám uvedu na příkladu, v čem je třeba nemravný. Dám příklad. Platí se ročně pojištění 200 korun. Ale měla by být přiměřená.
Moment, moment, pane kolego. Faktická poznámka pana předsedy Stanjury.
Já s panem poslancem Votavou v zásadě souhlasím. Jsou alternativní. Ještě to můžeme vrátit zpátky do výboru, to je de facto to samé, nebo to pustíme do třetího čtení. Tak jenom navrhuju nemotivovat lidi k tomu, aby se ti černí pasažéři měli lépe než ti druzí.
Dámy a pánové, čas na přestávku vypršel. Budeme pokračovat v projednání dalšího bodu, který je zařazen na programu. Už sedí - děkuji. Otevírám rozpravu a v tento moment neeviduji nikoho přihlášeného do rozpravy.
A toho my jsme dosáhli. A vrátím se zpátky k tomu. V té době šest měsíců byl ministrem průmyslu a obchodu pan MUDr. Kuba.
My jsme tento návrh v prvém čtení přikázali k projednání výboru rozpočtovému a hospodářskému. Prosím nejprve paní zpravodajku rozpočtového výboru, paní poslankyni Kristýnu Zelienkovou, aby se ujala slova.
Děkuji, pane předsedo. Můj předřečník kolega Šidlo tady poměrně detailně vysvětlil situaci a historii sněmovního tisku.
Prosím zpravodajku výboru hospodářského paní poslankyni Květu Matušovskou, aby se také ujala slova a seznámila nás se závěry tohoto výboru.
Děkuji, pane předsedo. - a zpravodajské zprávě poslankyně Květy Matušovské, a po obecné a podrobné rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky projednat a schválit sněmovní tisk 118 ve znění schváleného komplexního pozměňovacího návrhu.
Připraví se pan poslanec Votava. Pan poslanec Uhlík žádá faktickou poznámku, nebo to je přihláška do rozpravy?
Myslím, že i předkladatelé mi to potvrdí, i když oni s tím souhlasí. Takže byl to návrh skupiny poslanců z KSČM. Myslím si, že to je nechtěný důsledek. A pak, když se to stane, a stane se to, že bude navýšeno zákonné pojištění, tak veřejnost bude říkat: No, zase ti poslanci přijali hloupý zákon. Ale města a obce mají podle tohoto návrhu vymáhat nedoplatky. Tady je to evidentně ve prospěch soukromých firem, které tu agendu mají. Říkám, že zdvořile, není to nijak útočné. Připomenu legislativně technickou výhradu, že na tento paragraf se odkazuje mnoho jiných zákonů. Mnoho jiných zákonů. V tomto komplexním pozměňovacím návrhu se na ty ostatní zákony úplně zapomnělo. Z čeho to bude? Z toho, že se to zákonné pojištění zvýší. To znamená ti, kteří poctivě platí, budou znovu potrestáni za ty, kteří neplatí.
Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Zeptám se paní zpravodajky či pana navrhovatele, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, v tom případě bychom přistoupili k hlasování o pozměňovacích návrzích. Kladné. Tento návrh byl přijat. Dvakrát souhlas. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl také přijat. Zeptám se ještě na stanoviska - paní zpravodajko? Dvakrát kladné. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas. Otevírám rozpravu, do které se nikdo nehlásí, tak ji také končím. Není tomu tak. Takže nyní bychom hlasovali o tom jediném pozměňovacím návrhu. Paní navrhovatelka? Také kladné. Dvakrát kladné. Kdo je proti tomuto návrhu?
Já netvrdím, že nejste schopen napsat novelu lustračního zákona. A to je úplně něco jiného! A víte moc dobře, že je to menšina. A řeknete: hotovo, umyl jsem si ruce, udělal jsem, co jsem mohl. Za tři minuty můžeme hlasovat znova a je hotovo. Nemusíte nic sepisovat, nemusíte trávit koaliční jednání...
Pan předseda Kalousek, po něm pan předseda Mihola.
Oba dva řekli, že jsem byl vyhnán z KDU-ČSL za paktování s komunisty. Jenom prosím časové údaje. Pět měsíců poté, v listopadu 2006, jsem byl touto stranou KDU-ČSL nominován na pozici ministra financí a pozici ministra financí jsem v barvách této strany zastával dva a půl roku. To není vyhánění ze strany, někoho nominovat do vlády na pozici ministra financí. Když jsem po třech letech ztratil jakoukoliv naději, že by se lidovci mohli chovat jako křesťanští demokraté, odešel jsem od nich a založil novou stranu na křesťanskodemokratických základech. Říkám to jenom proto, abyste prosím pochopili věrohodnost argumentů, které tady kolegové z klubu KDU-ČSL říkají. Když někomu říkají my jsme tě za tohle vyhnali ze strany, a doopravdy mě místo vyhnání ze strany nominovali do vlády na pozici ministra financí, tak jak věrohodně můžete vnímat asi jejich ostatní argumenty, které tady říkají o jiných věcech? Kolegové z KDU-ČSL, já se stejně jako pan kolega Stanjura omluvím, jestli opravdu prokážete, že můžeme věřit vaší vůli ty principy držet. Buď teď kdokoliv z vás to hanebné usnesení zrevokuje a společně to nepřipustíme, aby přestal platit lustrační zákon na členy vlády, anebo řeknete ne, ten zákon musí teď platit kvůli správě země, a my buď v následujících týdnech prosadíme novelu lustračního zákona, nebo z této vlády odejdeme. To jsou jediná dvě sdělení, která můžeme chápat jako věrohodný principiální postoj. Je to samozřejmě na vás, já vám je nevnucuji. Ale pokud nepoužijete ani jedno, tak nám netvrďte, že se tady chováte principiálně!
Já to vidím optimisticky, tady tu svoji snahu, on to vidí pesimisticky. Já to respektuji a jenom bych velmi prosil, pane předsedo prostřednictvím předsedajícího, neobviňujte mě z alibismu. Zaznělo to v tom vašem výlevu, mě to hluboce uráží. Vy mě asi tak dobře neznáte. Lidé i voliči, co mě znají, tak vědí, že žádný alibista nejsem. Byl bych moc za to rád. Děkuji.
Máme tady pár bývalých ministrů, ale to by asi nefungovalo. Můžeme tedy pokračovat. Zeptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel? Nemá zájem o závěrečné slovo. To je návrh procedury od pana zpravodaje. Zeptám se, zda je s tím takto souhlas, nebo zda má někdo jiný návrh.
Zpravodaj doporučuje.
Pan navrhovatel? Tento návrh byl přijat. Dvakrát nesouhlas.
Děkuji. Oba dva spolu souvisejí. Výrazně nedoporučuji.
Výrazný a zásadní nesouhlas.
Výrazně nedoporučuji.
Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh nebyl přijat.
Děkuji. Obáváme se, že komplikace, které by to způsobilo, jsou mnohem větší než její užitek.
Také nesouhlas.
Je to fakticita, která tady existuje, žádné problémy nedělá, připadá nám naprosto zbytečné a bylo diskutováno, naprosto zbytečné dávat do jednacího řádu.
Také nesouhlas.
Zase bylo v rámci přípravy diskutováno.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, v návaznosti na hlasování se vyrojilo velké množství kazatelů morálky, ale není to tak jednoduché, jak se věci zdají. To přeci dobře víte. Takže i to je nefér. Ale jednání pokračovala dál, služební zákon byl odhlasován a my víme, že v návaznosti na to změnový zákon musí být odhlasován. Já jsem žádné takové stanovisko nezaznamenal.
Děkuji. Další s přednostním právem je pan poslanec Kováčik, po něm pan poslanec Okamura, poté pan poslanec Stanjura.
Souboj na pravici tady vidíme v přímém přenosu! Nejde o čechrání peříček, ale peří jenom lítá na všechny strany! A jsme tady od toho, abychom museli spolu s občany toto divadlo sledovat? Za prvé. Díky tomuto plameni v očích národ prohlídne a tomu vašemu sešupu dá ještě větší strmost.
Tato vládní koalice prohlasovala možnost působení agentů StB na vysokých postech ve státní správě. Co se týče pana předsedy KDU-ČSL Miholy, který říkal, že budou iniciovat novelu lustračního zákona. Stačí, když revokujete své hlasování, stačí když teď ho zpochybníte a budete hlasovat jinak! Takže ne slova, ale činy. A přistupte k nim prosím hned a máte to hotovo! Takže čekáme na to, jak teď řeknete, že tedy revokujete hlasování a pojďme hlasovat znova, a můžete se opravit okamžitě před celou veřejností. Teď sice slyšíme projevy, co se tady stalo. Ale není prapůvodem tohoto problému to, že se tady koalice ČSSD, ANO, KDU-ČSL, TOP 09 a ODS domluvila na služebním zákoně, kterým umožnila politické náměstky a politické tajemníky? Jediné hnutí Úsvit hlasovalo proti, a teď tady slyšíme srdceryvné projevy, co z toho vlastně vzniklo. A výsledkem jsou potom samozřejmě tyto další problémy. Znova bych připomněl, že minimálně ohledně tohoto zákona tady byla koalice pětičlenná.
Děkuju za slovo.